A já bych tady připomněl vystoupení pana poslance Exnera, který v zásadě, a můžu vám tady najít tu citaci ze stenozáznamu, řekl, že ten, kdo to nepodporuje, tenhle návrh, tak jede na ruský narativ. Jinými slovy všechny poslance hodil a generalizoval do jednoho balíku: kdo nesouhlasí s tímhle, tak jede nějakou ruskou propagandu. A to za mě prostě není ta debata, po které vy tady voláte. To přece není, tohleto, věcná debata, že buďte "pro", nebo "pro", v zásadě. Protože kdo je proti, tak chytne nálepku, že jede ruskou propagandu. Některé kolegyně kroutí hlavou, ale je to tak. Tak začněte prosím u toho, abyste tu druhou polovinu, ke které já tedy patřím taky, nenálepkovali, protože máme právo mít jiný názor. Někdo argumentuje průzkumy, to je podle mě jako falešná argumentace, někdo něčím jiným. Pan kolega Dufek teď nějakou historií. Pojďme si tohleto vyměňovat. Ale my taky neříkáme, jaké narativy vy tady šíříte, vy, kteří jste "pro". Tak já bych poprosil jenom, když už tedy voláme po té kultivované debatě, aby se začalo, aby to začali, aby to dělali všichni.
Děkuji za dodržení času. Další s faktickou poznámkou je paní poslankyně Válková a připraví se paní poslankyně Urbanová.
Všichni jsme si řekli, co bychom tady neradi slyšeli a jak bychom se neměli napadat. Tak myslím, že už se k tomu nemusíme vracet, protože já jsem pochopila, že opravdu se člověk má vyjadřovat věcně a nemá nikoho nikam házet, do žádného pytle. Myslím, že to tady už bylo několikrát zopakováno, tak to stačí. Pusťme tu normu do druhého čtení a tam si můžeme každý v rámci svých pozměňovacích návrhů uplatnit svoje přesvědčení, svůj názor na optimální regulaci a podobně. Ale říkat tady příměry z historie?
Ale v případě, že panu poslanci nefungovalo, nemusíme hlasovat o námitce, protože podle jednacího řádu se hlasování musí opakovat. Kdo je proti? Končím projednávání této interpelace. Nyní bychom přistoupili k další interpelaci a tou je písemná interpelace na ministryni obrany Janu Černochovou, která odpověděla na interpelaci poslance Pavla Růžičky ve věci nákupu pásových bojových vozidel pěchoty. Projednávání této odpovědi bylo přerušeno dne 1. června 2023 do přítomnosti ministryně obrany. Paní ministryně je řádně omluvena, tudíž důvody k přerušení této interpelace nadále trvají. Zahajuji rozpravu a táži se, zda se někdo do rozpravy hlásí? Ano, paní poslankyně Ožanová. Prosím, máte slovo.
Děkuji. Vážená paní předsedající, vzhledem k tomu, že tu není pan ministr, je řádně omluven a o jeho omluvě jsem byla i v dostatečném předstihu informována, požádala bych o přerušení této interpelace do přítomnosti pana ministra.
Hlásí se ještě někdo? Zahajuji hlasování a táži se, kdo je pro návrh na přerušení této interpelace? Zahajuji rozpravu, do které se hlásí paní poslankyně Zuzana Ožanová.
Možná řeknu, jak tato interpelace vznikala. Tolik k vzniku této interpelace. Nyní k samotné interpelaci. První z bodů, kdy jsem se ptala, tak byl... já si to dovolím ocitovat: V tisku byla zmíněna nějaká analýza, díky níž došlo k návrhu na uzavření poboček konkrétních pošt. Žádám o tuto analýzu. Nicméně místo závěru nějaké analýzy nějaká metodika, jak se něco dělá. Jenom upozorňuji, že z titulu poslance bych i tak se mohla na toto podívat. Takže to k prvnímu bodu. Tam nebyla odpověď vůbec žádná. Zajímalo mě, zda je to běžné, zda nedošlo ke lhaní. Odpověď byla, že došlo k chybnému přiřazení samosprávného celku k poště a že to obdržel starosta Ostravy-Jihu. Víte, jaký je rozdíl mezi městským obvodem Moravská Ostrava a Přívoz a Ostrava-Jih? Moravská Ostrava a Přívoz, to je něco jako Praha 1, to je centrum Ostravy. Nesousedí s městským obvodem Ostrava-Jih. Tolik k bodu dvě. Trojka. Ta trojka je velmi zajímavá. Dle nepotvrzených informací byli informováni o záměru rušení poboček pošt výhradně starostové, v jejichž obcích se pobočka nachází. Proč nebyli informováni všichni starostové obcí zasažených případným rušením poboček? Já se domnívám, že to je právě i s ohledem na to, které politické uskupení pan ministr zastupuje, velmi zajímavý dotaz. Oblastem, ve kterých se pošta nenachází, informace zaslána nebyla. To znamená, malé obce, které mají někde jinde spádovou poštu, ve vedlejší obci, vůbec nebyly informovány o tom, že se pro jejich obyvatele něco změní. Takže ta informace je pravdivá, že ne všechny obce byly informovány o změnách, které se dotýkají jejich obyvatel. Takže svým způsobem musím uznat, že odpovězeno bylo.
Ale manželství pro mě zůstane svazek mezi mužem a ženou.
Moc děkuji za slovo. My nikomu nechceme bránit v právech. Ale na druhou stranu i pro mě je naprosto nepřekonatelné zneužít a využít ten název manželství. Umožněme práva, ale prosím, nesahejme do tradic. Právě naopak, těch našich tradic se musíme držet, ať tady nejsme právě jako v té Kanadě.
Pane poslanče, prosím.
Snad bych dodal ze své zkušenosti, že ho pokládám i za výsostný prostor pro kvalitní výchovu dětí, dalších generací. Rodiče, děti, samozřejmě i prarodiče tady hrají velkou roli a nesahal bych na tento institut. Myslím také na příklad pro děti, pro našeho vnuka, na svět, prostředí, ve kterém se bude pohybovat, na to, co děti budou vnímat, co uvidí právě v letech dospívání, kdy se nějakým způsobem formuje jejich identita. Zároveň naprosto souhlasím s tím, že je třeba upravit partnerství osob homosexuální orientace. Je to pro mě jako pro křesťana naprosto v pořádku, a proto taky vítám ten návrh Jiřího Navrátila z klubu KDU-ČSL, který je jistě širokou nabídkou napříč celým politickým spektrem, ať už pro kolegyně a kolegy z opozice, nebo kolegyně a kolegy z koalice.
Rozumím, že samozřejmě je co diskutovat, ale prosím o ztišení, aby měl prostor pan poslanec Kašník, který je teď na řadě. Prosím, pane poslanče.
Děkuji, vážená paní předsedající. Kolegové, kolegyně, já už několikátý den poslouchám tuhle diskusi a strašně moc jsem o tom přemýšlel. Jsem člověk, který je 33 let šťastně ženatý, avšak mám ve svém okruhu řadu přátel, kteří jsou orientováni homosexuálně. Musím říct, že ti moji známí opravdu ve velké většině nelpí na názvu manželství. A mám pocit, že to blokuje toto jednání.
Děkuji za dodržení času. Nyní je na řadě pan poslanec Zuna, připraví se paní poslankyně Šebelová.
Děkuji za slovo, paní předsedající. Chci navázat na předchozí výstupy, jak pana kolegy Nováka, tak i dalších. Oni mají pravdu, nebo máte pravdu, pojďme to posunout dál.
Nyní je na řadě paní poslankyně Šebelová. Moc děkuji. Paní poslankyně, prosím.
Opravdu nebazírujme na tom názvu, bavme se o těch právech, ale řešme to na bázi občanského zákoníku. Jsme jedni lidé, nemáme tedy žádné jiné občany druhé kategorie.
Pane poslanče, prosím.
Děkuji za slovo, paní předsedající. Dobrý den, kolegyně a kolegové. Já si dovolím zareagovat na svého ctěného kolegu pana poslance Zunu, vaším prostřednictvím, který tady řekl: neřešte ten název, protože to je detail. Nemám rád vystupovat jenom s jedním argumentem, který může být otočen, proto jsem tady vysvětloval svůj postoj v docela dlouhém projevu. Nicméně já jsem v tom projevu řekl, že to je diskuse o principu a ten název je vyjádřením toho principu.
Jako další je přihlášen pan poslanec Jan Síla a připraví se posléze paní poslankyně Pavla Golasowská. Pane poslanče, ujměte se slova.
Děkuji za slovo. Nedotýká se to ani mých příbuzných. V roce 2006 byl schválen zákon č. 115 o registrovaném partnerství osob stejného pohlaví. Proč si to myslím? Věděl totiž, že po přijetí bude muset v budoucnu Ústavní soud tento paragraf zrušit. Totiž tehdy platný zákon o rodině umožňoval nebo umožňuje ještě osvojení dítěte nebo pěstounskou péči o ně jak manželským párům, tak například homosexuálním jednotlivcům za podmínky, že poskytují vhodné výchovné prostředí. Tento jednoznačný rozpor v zákonech Ústavní soud vyřešil zrušením výše zmíněného paragrafu v zákonu o registrovaném partnerství. Čili cílem bylo registrované partnerství osob stejného pohlaví postavit na roveň manželství, které umožňuje osvojení dětí homosexuálním jednotlivcům. Aby bylo tohoto cíle dosaženo, musí ještě zákonitě proběhnout legalizace stejnopohlavního manželství. Overtonovo okno odráží dobový názor veřejnosti. Zastánci zájmů ležících mimo Overtonovo okno se snaží přesvědčit a manipulovat veřejnost tak, aby se okno posunulo jejich směrem. Názory veřejnosti se tak postupně v čase posouvají od nemyslitelného na radikální, přijatelné, rozumné, populární a nakonec uzákoněné. Paragraf 655 občanského zákoníku říká, že manželství je trvalý svazek muže a ženy vzniklý způsobem, který stanoví tento zákon, a tak dál. Současná česká legislativa umožňuje, aby se z České republiky stala velmoc pro poskytování umělého oplodnění cizincům. V Česku funguje několik i speciálních agentur, které toto zařizují. Už v roce 2019 útočili detektivové na tehdejší vládu k regulaci obchodu s dětmi, do kterého se zapojily úřady a zdravotnická zařízení v Praze. Asistovaná reprodukce je... Asistovaná reprodukce by se měla stát záchranou pro bezdětná manželství, ale také se z ní stal výnosný byznys, který může mít nedozírné negativní následky pro budoucnost lidské populace.
Nyní paní poslankyně Pastuchová s faktickou poznámkou.
Takže tam jsou to asi dvě věci. Ale já mluvím pravdu, oni by si chtěli požádat, ano, poskytli jste jim to, ale oni nemůžou, protože nemají ten výměr, protože na něj čekají pět měsíců. Teď jsme se dozvěděli z médií, že si tedy máme ušetřit ty 2 miliony každý, kdo jde do důchodu. A k tomu důchodovému pojištění. Tak jako já osobně si spořím nebo dávám do důchodového spoření od svých 35 let a neumím si tedy představit, jako že mi pak nařídíte, až půjdu do důchodu někdy, nevím kdy teď už vlastně, kolik mi dáte každý měsíc.
Ještě načtu omluvy, které v mezičase došly. Pan poslanec Novák.
Děkuji za slovo, paní předsedkyně. Vážené kolegyně, vážení kolegové, pětikoaliční většina se dnes rozhodla protlačit mimořádnou schůzi. Zase věc, která nemá v dějinách České republiky obdoby. A pokud se podíváte do historie, tak skutečně nemá. A aby nebylo pochyb o úmyslech této vlády, doplňme si ještě nahrazení nynějších pravidel mimořádných valorizací penzí v podstatě dočasným přídavkem, který svým způsobem bude mít formu sociální dávky, což je za mě rozhodně nepřípustné. Podle ministra - a bohužel musím konstatovat asociálních věcí - Jurečky se tím vyřeší propad důchodového systému a snížení zadlužování. To si tedy rozhodně nemyslím. Ostatně to za pět minut dvanáct tato vláda halasně slibovala. Ale zatím pořád nic konkrétního. Přešlapování a obecné proklamace jednotlivých ministrů této vlády ovšem svědčí o tom, že pan premiér Fiala a ministr financí Stanjura se chystají veškerou zátěž na úspory ve státním rozpočtu přenést na občany. Ať už tímto dnešním jakože valorizováním, nebo dalšími přímými nebo nepřímými daněmi ve formě úprav daně z přidané hodnoty a dalších podobných nesmyslů. Mohl bych také v čase dostatku rozumět tomu, že se ODS obklopila skupinou politických stran na hranici volitelnosti, a proto jim musí vytvořit z peněz daňového poplatníka úřady a ministerstva, která jsou pro chod našeho státu naprosto zbytečná či svou prací vlastně svůj význam postrádají. Stačilo by zrušit bohužel zbytečné Ministerstvo pro vědu a výzkum, protože práce tohoto ministerstva místo toho, aby vědu a výzkum podporovalo, tak ji dusí. Nebo taky takové Ministerstvo pro evropské záležitosti včetně úředníků. Tak já tedy nevím, kde v tom Bruselu je, s kým komunikuje? Ale nás tam také zastupují europoslanci a ti mají informace. Ale asi o ně ten náš pan ministr pro evropské záležitosti nestojí. No a o zbytečné Digitální agentuře, pro kterou se stále ještě hledá náplň... A zeptejte se jakéhokoliv starosty, jak se mu dneska komunikuje, ať už jde na Ministerstvo vnitra ohledně rejstříku, které ho pošle na Digitální agenturu, a Digitální agentura ho pošle zpátky. No tak to je úžasné! Zatím se tam pouze nasypaly peníze a zkomplikoval se život starostů a občanů. Na jednu stranu vyhazujete peníze a na druhou stranu ty vyhozené peníze chcete po občanech. Ten by měl být možný nejvýše tři roky před dosažením důchodového věku. Jít by do něj mohli lidé, kteří pracovali a platili odvody 40 let. Podle novely by se u předčasného důchodu až do řádného termínu zásluhová část valorizovat neměla. Jednoduše řečeno, je potřeba všechny, kteří musejí využít nástroje předčasného důchodu, skutečně potrestat nedostatkem, ať už do toho předčasného důchodu jdou z takzvané ve vašich očích vypočítavosti, anebo také ze zdravotních důvodů.
A toto letošní snížení nespecifikovaných výdajů na provoz - a já jsem to tu už řekla, co by to znamenalo, znovu to zopakuji: 10 % z provozu, 4 % z objemu mezd. Reakce některých ministrů jsme slyšeli, takže opět překvapení. Pan ministr to tak řídí. On přece říkal: já nebudu dělat ty PR schůzky, co jste dělala vy na Ministerstvu financí s ministry, pak jste šli na tiskovku. Ne, on jim to sděluje v eKLEPu, tam se dočtou, kolik jim škrtne příští rok. Tak žádné horlivé úřednické pero nic bez svolení a zadání politické reprezentace si nedovolí udělat. To by si žádný úředník nedovolil. Jste s tím v pohodě, lékaři, pětikoalice nebo vy, kteří se tím zaobíráte? Jste s tím v pohodě? Pološílený kuchař spálí v troubě rybu na uhel. Tak zhruba do takové situace naprostého chaosu hodil ministr financí nejen své vládní kolegy, ale také města, kraje, obce, ale samozřejmě všechny, kdo se ve fiskální politice České republiky musí z jakéhokoliv důvodu vyznat. Kdo chce plánovat, investovat, stavět, podporovat růst, řešit problémy, je naprosto paralyzován a ztracen. Co víme a známe, je návrh rozpočtu na příští rok, ke kterému se sice ministr financí pro jistotu už jakoby ani nezná, přestože ho společně se svým týmem sestavil, podepsal a předložil vládě a jednotlivým ministrům k analýze. To ani jinak být nemůže, kolegové. Nemůže. Návrh rozpočtu počítá, tak jak jsem si ho v tom vnitřním eKLEPu přečetla, dámy a pánové, s následujícími parametry - vyberu ty nejzásadnější. To nezakecáte. Neříkejte "horlivé úřednické pero". Tak se nebavíte mezi sebou? Takže co? To není normální. Můžeme si na příkladu vědy a výzkumu ilustrovat, co se vládní pětikoalice chystá dopustit. Současné výdaje na podporu našich výzkumníků a inovátorů ze státního rozpočtu představují asi 40 miliard korun. Po desetiprocentní redukci by poklesly na 36 miliard korun. Ale ve skutečnosti je to ještě horší, protože reálná hodnota každé koruny v důsledku pádivé inflace samozřejmě výrazně poklesla. To je ta vaše podpora vědy a výzkumu, kvůli které jste zřizovali speciální ministerstvo, speciální ministryni, aby vybojovala takovýto kolaps? Sedí mezi vámi celá řada vysokoškolských pedagogů, lidí, kteří se angažují ve vědě. Takže já nic, já muzikant, počkejme, až bude. A mohu pokračovat na dalším příkladu. Je s ním spokojený pan ministr zdravotnictví?
A tady tento nesystémový prvek, a je tam samozřejmě v tuto chvíli, a já s tím souhlasím, ano, určitě, 500 korun na vychované dítě, i když to bylo samozřejmě napsáno špatně. A v tuto chvíli na České správě sociálního zabezpečení leží zhruba sedm nerozhodnutých žádostí, které - dnes se neví, jakým způsobem se mají vypořádat. Tak ty nesystémové prvky samozřejmě zasáhly do toho průběžného důchodového systému. Ovšem co se týká opravdu těch 80 miliard, tak to je skutečně zodpovědnost vaší vlády a neřešené inflace. To je prostě celé, to se nedá nějakým způsobem okecat. A řekl bych, že v tuto chvíli bychom to měli o těch 80 miliard očistit, pokud tedy nechcete mít tady pořád dvoucifernou inflaci. A já věřím tomu, že nechcete.
Děkuji.
Ještě bychom mohli mít jenom systém, kdy se vyplatí to, co se vybere. Doufám, že to nebyla žádná výhrůžka, že s něčím takovým přijdete za dva měsíce, protože tady už člověk opravdu neví, co může čekat. Viděl jste tam, že armáda roste o 48 miliard? Viděl jste tam, že vaše kapitola roste jenom asi o 22, pokud se dobře pamatuju? Přece to je o vašich prioritách, o politice vaší vlády, o tom, co je pro vás priorita. Musíme dát přednost vašemu rezortu, musíme dát přednost dopravě a tak dále. A prostě posilovat rezort obrany tak, jak si můžeme rozpočtově dovolit. Takže nestavte pořád problémy rozpočtu jenom na sociální politice. My jsme povinni vyplácet důchody, jsme povinni prostě respektovat zákony. A přece vy nepočítáte s tím, že mimořádná valorizace se bude dále vyplácet, teď už nehrozí podle čísel Českého statistického úřadu.
Nyní pan ministr Marian Jurečka s faktickou poznámkou.
Já tady nikoho nestraším. Já jsem řekl příklad, že jsou jiné státy a jiné systémy. Z toho je patrné, že již nyní důchodový systém příliš nefunguje a je nutná jeho reforma. Z dlouhodobého hlediska se nejedná o udržitelný stav. To říkám především proto, tuto citaci.